Pana premiéra jsem nepřesvědčil, aby byl hrdinou za směšných 19 miliard, které má. Proč, když tedy tvrdí, že nemáte peníze, proč na obranu to skočí o 40 miliard? A samozřejmě ta strategie. To není možné. Tohle to není možné. A hlavně už ukliďte toho engéše. To je jako absurdní. Absurdní. Podpora nájemního bydlení. A jak tedy? Proč tedy Bartoš zrušil ty podpory pro... Nevím, kolik mladých rodin má hned milion na to, aby zaplatili zálohu na hypotéku. Nevím, jak to bude, ten zákon dostupného bydlení. Mimochodem samospráva bude mít peníze. Já jsem to tady deklaroval na těch obrovských nárůstech veřejných rozpočtů, příjmů do veřejných rozpočtů. Nevím, pan ministr Jurečka... Nevím, tady je nějaký skandál. Já neříkám, kdo za to může, že si to stát nepohlídal. A pan Jurečka požádal Nejvyšší kontrolní úřad. Nechápu proč? Tam je interní audit, ne? Někdo to tady bagatelizuje, že aplikace šetří desítky milionů. To nevím, kde tedy. A zneužité miliony jsou jen zlomkem. Samozřejmě my asi všichni chceme, aby tady Ukrajinci pracovali, a pracují tady historicky dlouho, ale ti, kteří přišli dávno předtím. Chápu, asi se chce zalíbit příštím kolegům na Ministerstvu životního prostředí.
Takže není to chlap, když řeknu slova vašeho exponenta vaší vládní koalice, byť bývalého premiéra Topolánka z ODS, asi nemá gule postavit se přímo za osobu. Takže to je jedna věc. Ale to není můj případ. Takže tento člověk se neumí chovat a samozřejmě já si to nenechám líbit. Kdo překračuje, kdo v osobní rovině mě tady hanlivě nazývá a sprostě tady o mně mluví v osobní rovině... Politický souboj je v pořádku, názorový. Takže jenom pro vysvětlení jako, jak se do lesa volá, tak se z něj také ozývá. Mě nějak detailně nezajímá. Vláda okrádá všechny důchodce s měsíční penzí nad 8 000 korun, což je úplně něco strašlivého. Třeba osoba, která má důchod 9 000 korun měsíčně, má pohodlnou finanční rezervu, nám říká vláda, a může se uskromnit a přispět tak neschopné Fialově vládě na snížení deficitu státního rozpočtu. Protože vy v podstatě snižujete valorizaci, ano, všem důchodcům od 8 000 korun výš. A také vláda argumentuje hlavně tím, že zákonné zvýšení valorizace by zvýšilo schodek rozpočtu a státní dluh. A že starobní, invalidní a pozůstalostní důchody jsou jedinou rozpočtovou položkou, kterou je možné škrtat a krátit. To vyplývá z toho vašeho návrhu. Vaše diletantství, vaše priority, kdy rozdáváte desítky miliard do ciziny, místo abyste se postarali o naše potřebné občany. Vypovídá to o vládě víc než cokoliv jiného. Jste ochotní a schopní a doslova se v tom vyžíváte, když vidím, jak na schválení změny zákona spěcháte. A takové položky jako ty politické neziskovky a další jsou pro vás posvátnou krávou. Opakuji, důchodcům už nárok na valorizaci dle platných zákonných pravidel vznikl. Samo o sobě je zarážející, že politici pětikoaliční vlády premiéra Fialy považují zvýšení důchodů našim seniorům, invalidům, ovdovělým občanům a sirotkům za škodu, což je až urážlivé. Navíc se jedná o rozdíl 19 miliard, což je v kontextu celého rozpočtu poměrně zanedbatelná částka, když kvůli vaší vládě bude jen letošní rozpočtový deficit okolo 300 miliard. Tato mince má přece dvě strany, přičemž tou základní a primární a nejdůležitější je růst inflace. Ale teď bych se ještě krátce vrátil k Ministerstvu práce a sociální věcí. Ministrovi Jurečkovi na ministerstvu radí šest lidovců placených, kteří dokonce kumulují funkce. Tak samozřejmě důvodem je to, že nevíte, která bije, to je jasné.
Parlamentní opozice je tak při užívání práv vedle nezbytného respektu k právnímu řádu povinována, a to nejen vůči svým voličům, k plnění role tzv. odpovědné a konstruktivní opozice. Proto by nemělo docházet k přijímání takových rozhodnutí, která by fakticky znemožňovala výkon práv garantovaných jedné či druhé skupině. Ale tento krok činíme, znovu říkám, čtvrtý den jednání o tomto jediném bodu. Týká se tehdy ústavní stížnosti na projednávání pandemického zákona. Je totiž zapotřebí, aby jednotlivým právům parlamentní opozice odpovídaly i určité povinnosti a odpovědnost za jejich výkon, neboť ta je povinována k plnění role té tzv. odpovědné a konstruktivní opozice. Všichni. Prosím, aby o tomto bylo hlasováno, protože toto považujeme teď za naprosto oprávněný postup, abychom vrátili Sněmovnu tam, kde se má nacházet.
Požádám vás, abyste předkládali parametrické úpravy toho, co zde zaznělo, nikoliv abyste obsáhle zdůvodňovali. To znamená, podejte pouze parametrickou úpravu, zda chcete, aby vystoupení bylo x-krát víc nebo méně, a poté dejte slovo dalším protinávrhům. Nejprve vystoupí pan předseda Okamura.
Takže to je moje vystoupení a já k tomu nemám co říct, protože ústava hovoří přece úplně jinak!
Je nehlasovatelný ten návrh! To znamená, že už příště přijdete s usnesením, že máme mlčet? Já říkám, že je nehlasovatelný.
Já navrženému návrhu nerozumím. Tady totiž padlo, že bude omezeno na dvakrát pět minut včetně faktických poznámek. Pane ministře, na mikrofon! Jestli chcete něco říct, tak na mikrofon. Takže o tom můžeme hlasovat.
Následující programové prohlášení je pečlivě připraveným souhrnem hlavních - Já nemám žádný čas! Vy mě nebudete omezovat! Já mám právo tady mluvit!
Vzhledem k tomu, že jste neposlechl pokynu předsedajícího, vám vypínám mikrofon a požádám vás, abyste opustil řečniště, protože jako další je přihlášena v rozpravě paní poslankyně Pokorná Jermanová a já ji žádám, aby se ujala slova. Vzhledem k tomu, že ji tady nikde nevidím, tak ji dám na konec pořadí a požádám, aby vystoupila jako další přihlášená paní poslankyně Monika Oborná. Stahujete svoji přihlášku? Jako další je přihlášena Taťána Malá. Vidím ji v sále. Stahujete přihlášku, nebo...? Nemluví s přednostním právem. Slovo uděluje předsedající, to znamená, v tento moment máte vystoupit, jste v sále, já vám zmáčknu časomíru. Jste v sále, vyzval jsem vás, protože jste přihlášena, a odmítla jste, abyste vystoupila se svým příspěvkem jako řádně přihlášená. V současné době běží čas paní poslankyni Taťáně Malé, protože je v sále. To, že vaši kolegové blokují pultík, je jejich zodpovědnost. V tento moment vás opakovaně žádám, abyste opustili tento prostor a umožnili paní poslankyni vystoupit. Opakovaně vás žádám, abyste opustili prostor kolem řečnického pultu a umožnili vystupovat dalším poslancům, protože vám nebylo uděleno slovo. Já ji na jejím právu neomezuji.
Na stenozáznam řeknu, že hovoří předseda hnutí ANO s přednostním právem podle jednacího řádu. A já vystoupím se svým příspěvkem v podrobné rozpravě, až na mě přijde řada - dle platného jednacího řádu! To, co vy tady předvádíte, je normálně trhací kalendář! A já se chci zeptat, pane předsedo Fialo, jestli to, co se tady děje, je fakt pravda, nebo až budete v úzkých, řeknete, že je to zase nějaká metafora! Protože tohle je neuvěřitelné! Neuvěřitelné! Hovoří předseda s přednostním právem a vy začněte respektovat jednací řád! Je to hnus!
Bohužel jste ho využila, jak jste ho využila. Je to skutečně o tom, že tento čas je určen k načtení pozměňovacích návrhů. Já vás žádám, kolegyně a kolegové, abyste umožnili vystoupit paní poslankyni Ožanové. Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že váš projev není na mikrofon, nemůže být zaznamenán. Budeme spolu komunikovat pouze přes řečniště a pouze přes mikrofon...
To opravdu není možné! Nyní vy jste využili obstrukční techniku, že uzavíráte gastronomická zařízení.
Je na vás, jakým způsobem jste využila svých pět minut, prvních, ale skutečně, jsme v podrobné rozpravě a ta slouží k tomu, aby byly načteny pozměňovací návrhy. Jako další je řádně přihlášený Ladislav Okleštěk. Hlásí se někdo s faktickou poznámkou? Jana Pastuchová. Já vás požádám, abyste umožnili vystoupit paní poslankyni Janě Pastuchové na mikrofon. Je řádně přihlášena s faktickou poznámkou. Já vás prosím, abyste umožnili vystoupit paní poslankyni Janě Pastuchové s faktickou poznámkou. Já vám zapínám mikrofon.
Děkuji, pane předsedající, že jste mi zapnul mikrofon. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěla říci, že jestli tu chcete strávit den, noc, den, noc, tak my se od tohoto pultíku nehneme. Pošlete sem třeba policisty, zásahovou službu, my se nehneme. Já jsem tady devátý rok a tohle, co se děje za Fialovy vlády, je hnus!
Paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Je potřeba, aby tady na mikrofon zazněla jedna věc. Je to poprvé v historii, kdy se takto nečiní a normálně se napadají poslanci, zesměšňují se a děje se tak i předsedům jednotlivých stran! Je to pro mě nepřijatelné. A pro mě jste, paní předsedkyně, prostřednictvím pana předsedajícího, na odvolání! Seberte se a jděte pryč!
Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Tomio Okamura.
My jsme legitimně zvoleni tady miliony občanů dohromady, jsou tady dvě opoziční strany a my se chceme vyjádřit! My máme přednostní práva v souladu s jednacím řádem, chceme mluvit tady k věci, chceme chránit občany, tři miliony občanů proti okradení o jejich důchody, na které mají legitimně nárok podle zákona! Nechte nás mluvit! Nechte nás tady bránit ty občany a přestaňte tady ohýbat ústavu a zákony České republiky! Nás odtud nedostanete!
Pojďme si osvěžit paměť, co napsala Národní rozpočtová rada o hospodaření této vlády a jak tato vláda a Zbyněk Stanjura si udělali ze státního rozpočtu trhací kalendář. V listopadu Poslanecká sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu na rok 2023, který počítá s deficitem ve výši 295 miliard korun. Celková plánovaná nerovnováha je však vyšší, neboť rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje. Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. No to byste se divili, jak ministr financí umí čáry máry. Jejich konkrétní výše se totiž bude odvíjet od cen energií v roce 2023, jakož i od konkrétní podoby kompenzačního mechanismu. Národní rozpočtová rada chápe, že geopolitická situace a s ní související energetická krize vyžadují některé nestandardní přístupy. Podstatně bude také zkomplikován návrat na udržitelnou úroveň. A co ministr financí za ODS? Zvládneme to, věří pan Stanjura. Vláda zatím novelu státního rozpočtu na letošní rok neplánuje. Dále uvádím, co je pro mě nejzásadnější problém, říká paní Knechtová. Stát by měl především utvářet podmínky pro co největší hospodářskou konkurenceschopnost ekonomiky. Místo podpory seniorů jsme však svědky zúžení narativu na prostoru mediální pomoc občanům v nouzi. Tato vláda nám vlastně jako program nabízí šetření a snižování životní úrovně - to už se stalo. Tři místa dolů. Aniž by uchopovala aktivní nástroje podporující růst. Samozřejmě se najdou i mnozí, kteří s vládním návrhem souhlasí. Jsou tedy ve svém věku opotřebení, bez možnosti ve svém věku ještě někde pracovat nebo si přivydělávat. Z toho těmto lidem hodně ukrojí energie a ceny základních potřeb, které stále narůstají. Mnohým tam nezůstane na den víc než sto korun. Dokázali byste s takovým příjmem vyžít? Pokud byste si už nemohli přivydělat? Myslím si, že vláda je v tomto směru úplně v jiném světě a takovou nouzi si neumí vůbec představit. Zejména pro nejchudší důchodce se v polovině prosince roku 2022 po slavnostním otevření nové kuchyně v jihlavské nemocnici nabízelo obědové menu za 65 korun. Konečně si tedy například ti, kteří mají z důchodu po odečtení nutných výdajů průměrně 80 až 150 korun na den, mohli dovolit alespoň jedno teplé jídlo denně. Neuvěřitelné. Jenže asi po pár týdnech se ceny zvedly na dvojnásobek, nyní tedy 130 korun. V obchodech často nemohou... Je na toto stát připraven? No tak pan premiér se tím chlubil, jak to stoupá. Akorát že Jurečka to nevyplácí, takže... Takhle to tady funguje. Normálně na hlavu.
No tak to je šílený! No a my s tím prostě nesouhlasíme. Jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví, to znamená, že i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká. Kromě věku 65 let musí každý, kdo chce pobírat starobní důchod, splnit i druhou podmínku, což je 35 let odvádět důchodové pojištění. To dodávám k tomu nesmyslnému nápadu ministra Jurečky z KDU-ČSL nastavit věk odchodu do důchodu na různé úrovně dle profese, délky studia a podobně. A za velice důležité my v SPD považujeme masivní podporu těch občanů, kteří se dobrovolně rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku. A ten, kdo se dobrovolně rozhodne odložit si vyplácení starobního důchodu, by neměl platit vůbec žádné odvody. Toto jsou namátkou některé body důchodové reformy dle SPD a máme jich připraveno mnohem víc. Takže to je jenom pro ty, kdo se ptají, co jsou návrhy SPD, a už jsem jich řekl poměrně hodně. A znovu říkám, že podle názoru SPD je to v rozporu s ústavou i s veškerými zásadami slušnosti a morálky. Jak jsem avizoval už v úterý i minulý týden, hnutí SPD ze všech sil brání přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců. A podáme i ústavní stížnost. Vyzvali jsme hnutí ANO, aby k nám připojili podpisy pod ústavní stížnost. Hnutí ANO řeklo, že si ji podají sami, že nám nepřipojí podpisy. Ale já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli na obranu důchodců spolupracovat s druhou opoziční stranou. Že bychom měli táhnout za jeden provaz, protože cílem nesmí být politikaření. Ale ten apel může být ještě silnější. My chceme, aby ta ústavní stížnost, pakliže to tady vláda protlačí, aby to uspělo. Protože u té ústavní stížnosti, znovu opakuju, je to podle mého názoru důležité, aby ten apel byl společný, co nejsilnější. Sami tu ústavní stížnost podat nemůžeme. Ale bude to špatný signál, špatný signál vůči veřejnosti. Samozřejmě potom nemáte peníze na důchodce. A ještě si tady vládní strany samy sobě prohlasovaly zvýšení platů politiků. Jsme proti zvýšení platů politiků. A také mi ho ostatní strany zamítly. To je potřeba skutečně zdůraznit. Jasně, ta inflace se vyhlašuje v únoru. To je přesně to, na co jsem upozorňoval, a došlo k tomu. No a teď i jejich babičky, dědečkové a všichni přijdou kvůli vám o peníze. To znamená, to je samozřejmě tristní situace. To přece bylo úplně jasné, že jste jednou z nejhorších vlád v Evropě. Jenom vy tady pořád hrajete nějakou komedii. Ale to je vaší vládě jedno. A samozřejmě další jsou v obrovských problémech a jsou samozřejmě na nebo pod hranicí chudoby. Ale vám je to úplně jedno. Ministryně války Černochová z ODS, ta jenom: válka, válka, válka. Zatáhnout do války. Dokonce strašíte veřejnost termíny typu výběrová mobilizace, protože vy už byste nejradši poslali naše občany do války. A já mám pro vás návrh, když tedy chcete dělat výběrovou mobilizaci, o které hovoříte, a chcete zatahovat Českou republiku do války, tak běžte příkladem vy ministři, paní Černochová, pan premiér Fiala, běžte do první linie na Ukrajinu i s vašimi rodinami.